Nyní se slova ujme pan poslanec Klaška. Dobře.
Děkuji za slovo. Stručné odůvodnění je, že moje navrhovaná úprava reaguje na časté obstrukční jednání dodavatelů, kteří námitkami proti zadávacím podmínkám protestují až po otevření nabídek, kdy je zřejmé, jak si stojí, a teprve pak napadají údajnou netransparentnost nebo diskriminační zadávací podmínky.
Neetické je vkládat mi do úst něco, co jsem neřekla. Mně vadí na tom oprávnění policie, že to je na základě pouze nějaké domněnky. Chápu i to, co tady říkal pan kolega Tejc. A tady je to postavené pouze na důvodném podezření. Důvodné podezření.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Lank.
Co je podstatné, je, že nepochybně dojde ke zhoršení situace těch, kteří drží zbraň. To také ten zákon říká zcela jasně. Ale k panu poslanci Okamurovi. A nepatřím k těm, kteří by chtěli razantně omezovat práva držitelů zbraní, ale nejsem ani ten, který by je chtěl za každou cenu hájit. To znamená, je třeba bránit podobným excesům.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve co se týče toho Uherského Brodu. Je to spekulace. A úplně tomu nerozumím. Pokud máme A druhá věc, jak zaznělo na nedávném semináři, ozbrojená veřejnost je jednou ze záruk demokracie.
Prosím k mikrofonu pana poslance Luzara. Prosím, máte slovo.
Prostě psychicky nemocný nebo nevyrovnaný člověk použil zbraň, aby něco dokázal. Ale česká historie, nebo historie české kriminalistiky zná více použití zbraně v těchto afektech - a teď zbraně, jako je motorové vozidlo. Čili tyto paralely bych příliš nepoužíval. Ale prosil bych, aby nebylo bráno, že to je jako řešení nějaké takovéto tragédie, která se stala v Uherském Brodě. Budou vykonávány motorovou pilou. Budou vykonávány čímkoliv. Prostě člověk je nemocný a něco spáchá.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Plzáka. Připraví se pan poslanec Holík. Faktické poznámky.
Kolega Luzar mi vzal z úst přesně to, co jsem chtěl říct, akorát bych to neřekl tak pěkně, jako to řekl on. Ve Švýcarsku má každý člen armády doma plnou polní včetně zbraně a také se tam nedějí takové věci. Je to prostě atmosférou ve společnosti a jinými faktory.
Ještě jednou dobrý večer. Já bych prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, opravil pana kolegu Tejce. Pan Zdeněk Kovář, který v Uherském Brodě střílel, měl právě propadlý zbrojní pas. Je pravda, měl žádost o nový, ale v tom okamžiku už byl mimo zákon. A malinko bych jenom doplnil kolegu Lanka a kolegyni Černochovou v jedné věci.
Určitě ráda řeknu. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé další zákony právě ve vazbě na vznik nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o technické změny dalších doprovodných zákonů.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za pozornost.
Prosím první přihlášenou, kterou je paní poslankyně Halíková, aby se ujala slova, a připraví se pan poslanec Adamec. Prostředek je výjimečně ticho, hluk jde zleva a zprava.
To si myslím, že nejsem daleko od pravdy. Já skutečně vnímám ten dobrý úmysl, tu správnou myšlenku, která tady byla ze strany ministerstva, aby tuto otázku řešila. Nicméně jsem toho dojmu a toho názoru, že to nebylo řešeno správnou cestou. Proto si myslím, že ten přístup aspoň z mé strany, a myslím, že i ze strany mých kolegů, bude poměrně velmi vlažný ke schválení tohoto zákona.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se v obecné rozpravě ještě někdo hlásí.
Co se týká posledního příspěvku pana poslance Kučery, nezkušenost se samosprávou. Byli tam opravdu starostové, dávali to s námi dohromady. Ony se podílely. Je to nový zákon. Toto je prostě nový zákon. A i po té debatě, kterou tady dnes vedeme, možná, to už nebudu ministrem, ale možná předám zkušenosti, že příští zákon by se měl napsat jenom jako překlad evropských směrnic, a pak bychom viděli tu debatu ve Sněmovně. My jsme se snažili tomu dát nějaký ráz. Tak na to v podstatě není třeba už dopředu upozorňovat, protože to v zákoně je, a nedostatek peněz je obecně důvod ke zrušení celé té zakázky. Co se týká pana poslance Hovorky, který hovořil o horizontální a vertikální spolupráci. Tady musím říci, že to v podstatě je celé z evropské směrnice. Je to směrnicové. A 80 % z toho, co máme v našem zákoně, se nedá změnit, protože to vychází z evropské směrnice. V zadávací dokumentaci podle nového zákona musí být uvedeno, která třetí osoba se na ní podílela. Tento zákon toto sice umožní, ale ta třetí osoba se bude muset nahlásit. A také je možné, že už se do té zakázky nebude moci hlásit. Samozřejmě já budu mít v nejbližších dnech opravdu konečnou verzi. Musím říci, že my jsme je nemuseli iniciovat, ten zákon by byl funkční bez nich. Byly tam některé technické chyby, formální chyby, za které ano, může Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně nemělo to vliv na textaci a smysl celého zákona. Čili tady musím opravdu otevřeně říci, že kdybychom neiniciovali my jako gestor tohoto zákona pozměňováky, tak se tomu zákonu absolutně nic nestalo. Já jsem ráda, že jsme to udělali, protože je to společné dílo. Je to společné dílo a bude sloužit celé České republice. Na pana poslance Luzara. Já děkuji velmi za vaše návrhy prostřednictvím pana předsedajícího. Ohledně zakázek malého rozsahu tam není vůbec žádná změna. V novém zákoně bude platit povinnost dodržovat pravidla v zadávacím řízení. Nicméně na to upozorňujeme od začátku vzniku tohoto zákona. Taky zde padlo, že tento zákon způsobí, že si budou muset najímat více právních firem.
Při prodlužování platnosti zbrojního průkazu musí držitel dodat posudek o zdravotní způsobilosti a dále předkládat ke kontrole všechny zbraně, které má evidovány. Přitom byla zachována povinnost držitele hlásit změny policii České republiky. Změna by spočívala pouze v tom, že držitel zbrojního průkazu by v polovině platnosti dodal nový zdravotní posudek, čímž by doložil, že může být dalších 5 let držitelem zbrojního průkazu, pokud mu lékař neomezil platnost posudku na kratší dobu. Proto žádám pana ministra, aby zvážil možnost této úpravy.
Prosím paní poslankyni Černochovou a připraví se pan poslanec Koskuba.
Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové. Já děkuji za to vystoupení kolegy Sedi, protože se naprosto se vším, co tady od něj bylo řečeno, shoduji. Samozřejmě všichni víme, že události v Uherském Brodě byly obrovskou tragédií. Ale obávám se, že toto omezení držitelů zbraní není řešením na to, abychom čelili šíleným střelcům, lidem, kteří z nějakého důvodu, z nějaké psychické poruchy jsou něčeho takového schopni. Předpokládám, že nechceme jít stejnou cestou jako ve Velké Británii, že zakážeme všechny nože, nebo v Německu, kde nesmíte mít, tuším, že do 16 cm smíte, nad 16 cm čepel nesmíte se volně pohybovat po Německé spolkové republice. Jestli by tam došlo k takové tragédii, nebo ne. Já si opravdu myslím, že v tuto chvíli není vhodná doba na to omezovat držitele zbrojních průkazů. Tam si myslím, že tato část zákona je naprosto v pořádku. Myslím si, že je i velmi sporné, a určitě to bude podrobeno diskusi na výboru pro bezpečnost, to nové oprávnění pro Policii České republiky, kdy Policie České republiky bude smět předběžně zadržet a vstoupit do bytu. A já bych velmi ráda znala od pana ministra - Děkuji. Já rozumím tomu u zbraní kategorie A, kde skutečně už dneska něco v té stávající úpravě takového je. Bavili jsme se před malou chvílí o těch sousedských vztazích, které mohou narušit, nebo jsou narušeny některými věcmi, které se týkají majetkových záležitostí, probírali jsme to u toho majetkového přiznání. Další věc, která je tady zmiňovaná panem kolegou Váňou. Ten registr tady je. Proč bychom nemohli udělat poplatek na to, že si já jako držitel zbrojního průkazu zaplatím poplatek Policii České republiky, potažmo samozřejmě Ministerstvu vnitra, že mně přijde od nich SMS zpráva? Máme datové schránky, může to přijít do datové schránky, může to přijít poštou. Mně totiž na tom návrhu zkrácení té lhůty zbrojního průkazu vadí dvě věci. Teď už jim ho nezlevňujeme. Dochází tak k uplatnění nerovného přístupu, když povinnost vyžádat si dotčené stanovisko nedopadá na jiné veřejné zadavatele a fakticky představuje zásah do zaručeného práva obcí a krajů na samosprávu. Tady by měli opravdu zpozornět všichni komunální politici. Přitom pokud má být účelem získání statistických dat, pak takové údaje může získat Ministerstvo financí jistě i jiným způsobem, například z Věstníku veřejných zakázek či v budoucnu z registru smluv. Návrh tohoto ustanovení neprošel posouzením z pohledu dopadů RIA a dopady spojené s tímto institutem tak ani nebyly řádně zváženy z pohledu účelnosti a přiměřenosti. Snaha zjednodušit, zefektivnit a odbyrokratizovat zadávací postupy byla přitom jedním z hlavních cílů při přípravě nové úpravy. Jistě si umíte představit, jaký dopad to může mít do obecních rozpočtů. Problémy nastávají typicky například při rekonstrukcích nebo větších infrastrukturních a technologických staveb, kdy je přesné určení výkazů výměr předem fakticky nemožné. Ne, nebudu tady zmiňovat Blanku. Může se tedy jednat o poměrně významnou administrativní překážku čerpání evropských fondů, která je vytvořena výlučně národním rozhodnutím. A říkám si, jestli to není škoda. Jedná se tedy o odstranění administrativně byrokratické zátěže a potenciálně šikanózního nástroje výkonu veřejné moci typicky vůči zadavatelům, kteří nedisponují odborným aparátem. Jsou to opět mnou již několikrát dnes zmiňované malé a střední podniky, které obdržely dotaci z evropských fondů, případně i malé obce, a která jde nad rámec evropských zadávacích směrnic, a myslím si, že naprosto nadbytečně. Kolegyně a kolegové, paní ministryně, děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu mých pozměňovacích návrhů.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji paní poslankyni. Připraví se pan poslanec Chvojka.
Odůvodnil jsem ho už v obecné rozpravě.
Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha.
Pojďme skutečně zpřísnit legislativu ohledně střeliva, munice, tam si myslím, že to je bez diskuse.
Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Holík, potom pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Jsem současně držitelem zbrojního průkazu asi 20 let a zbraň používám zásadně jenom na střelnici. Z toho důvodu podtrhuji prostřednictvím pana předsedajícího slova kolegyně Černochové - neomezujme naše lidi v držení zbraní.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já naprosto rozumím paní kolegyni Černochové, protože určitě všichni máme obavu o to, aby se nadmíru nezneužívala možnost policie nebo kohokoli jiného vstoupit do obydlí. Ale nechci odbíhat a vrátím se k té situaci.
Jsme slušní, řádní, musíme splnit celou řadu podmínek, o kterých tady již byla řeč, a nechápu, proč se nám, statisícům slušných lidí, kteří splňujeme mnoho formálních podmínek, musí tady něco omezovat. No a v neposlední řadě si řekněme jednu věc. Já když mluvím za nás střelce a za nás aktivní střelce, a nestydím se za to, tak nás spíše znejisťuje ta neschopnost Evropské unie ubezpečit občany, že se tady nezhoršuje bezpečnostní situace.
Prosím pana poslance Gabala a připraví se paní poslankyně Černochová.
Já jsem chtěl jenom reagovat vaším prostřednictvím na kolegyni Černochovou. Já tady nechci zahrnovat Sněmovnu statistikami, které porovnávají evropské a americké parametry vývoje. Zdá se vám to málo?
Já poprosím kolegy, aby nepokřikovali, já to vidím, já to zvládnu. Děkuji.
Slovo docela znamená, že něco vylepšit přece jen lze. Ano, v minulosti se uskutečnilo několik zásadních změn, které byly k horšímu a které bylo třeba napravit. Většina z těchto změn by mohla být připsána přílišné snaze implementovat do našeho školství všechno, co pochází z Evropské unie. Některé problémy jsme si ale vyrobili také sami. Očekával bych, že předkládaná novela se zaměří na skutečné problémy našeho vysokého školství a pokusí se je odstranit. Srovnávali nesrovnatelné, nebo přímo lhali, ostatně jako to dělají v Bruselu dosud a jsou v tom stále dokonalejší. O tom, jaký je to tlak na udržení kvality, se nemusíme přesvědčovat. To, že u nás může studovat každý, kdo se umí podepsat, a má tedy maturitu, je smutná pravda, kterou známe všichni. Snadná dostupnost maturity je mimochodem první díl neveselého příběhu. - Zabývá se snad předkládaná novela problémem nadměrného počtu škol v České republice? Nikoli. S předchozím problémem souvisí způsob financování veřejných vysokých škol, tedy na počet studentů. Takový systém samozřejmě nepodporuje výběr jen těch uchazečů, kteří mají předpoklady ke studiu, ale přispívá k tendenci maximalizovat počet studentů, a tak maximalizovat prostředky od státu bez ohledu na kvalitu. - Zabývá se snad předkládaná novela financováním vysokých škol? Často slýcháme o nutnosti podpory technického vzdělání a je to pravda, technické obory bychom podporovat měli, neboť není pochyb o potřebě a zároveň nedostatku technicky vzdělaných absolventů a o enormním zájmu zaměstnavatelů o ně. - Řeší snad předkládaná novela podporu technického vzdělávání? Řeší snad novela, jak více zainteresovat firmy na spolupráci s univerzitami? Nikoli. Na tomto místě je ale třeba poctivě ocenit snahu a také odvahu paní ministryně o zavedení povinné maturity z matematiky. Jedná se samozřejmě o jiný zákon, ale je to jistě správný krok k podpoře technického vzdělání na vysokých školách. Podpora vědy včetně financování a hodnocení vědy musí tedy být důležitou součástí pravidel, jimiž se vysoké školy řídí. Vyniká zejména tím, že pravidla platná v jednom roce se v následujících letech radikálně změní a navíc výsledky z minulých let se podle nových pravidel přepočítají. Tedy změna pravidel během hry umocněná nejméně na čtvrtou. Píší se tak často publikace jen pro publikace a tedy pro body a pro peníze. Takové rádoby vědecké publikace mají ale skutečnou cenu jen popsaného papíru. - Zabývá se snad předkládaná novela podporou vědy na vysokých školách? Nikoli. Není to tak dávno, kdy na všech vysokých školách převládaly tzv. dlouhé studijní programy. V humanitních oborech by to snad šlo, ale pro technické obory je tento systém problematický, spíš nesmyslný. A je to zkušenost nejen od nás, ale i z rozvinutého světa, kde je systém bakalářů a magistrů zavedený. Není bez zajímavosti, že jedna z mála výjimek zůstala i u nás - je to medicína. Ani ti nejšílenější zastánci bakalářského studia a boloňského procesu by se zřejmě nenechali operovat pouhým bakalářem. - Zabývá se snad předkládaná novela optimalizací studijních programů? Nikoli. To jsou jen některé otázky, které by alespoň podle mého názoru měla novela řešit, ale neřeší je. Místo toho se zabývá většinou technickými drobnostmi nebo třeba tak marginálním tématem, jako je odnímání titulů, nebo tím, kdo titulem profesor bude navržené akademiky dekorovat. Jsou to institucionální akreditace a destrukce práv fakult. V případě institucionálních akreditací by vliv měl být pozitivní, i když implementace je v novele poněkud těžkopádná. V případě destrukce práv fakult by však vliv na vysoké školy mohl být katastrofální. Dámy a pánové, dovolte mi chvíli se tomuto problému věnovat, neboť v tomto bodě by předkládaná novela mohla napáchat opravdu mnoho škod. Všechno ostatní je buď nepodstatné, nebo by sneslo nějaký čas na doladění. I tomu největšímu zabedněnci musí být jasné, že tam, kde má být zodpovědnost, musí být i pravomoci. Toto jednoduché pravidlo platí na všech úrovních řízení a zcela jistě platí i pro řízení vysokých škol. Pokud fakulta něco svou činností vydělá, měly by vlastní činností získané prostředky na fakultě také zůstat. Proti těmto principům se argumenty těžko hledají, to všichni chápeme. Tak se raději do důvodové zprávy o faktické likvidaci fakult nenapíše nic a lobbuje se a doufá se, že tento nehorázný nesmysl projde. To je záměr České konference rektorů, pěkně potichu realizovat mocenský puč na vysokých školách. Jde samozřejmě, konečně jako při každém puči, pouze o moc a o peníze. A rozhodovat sám, protože rektor nad sebou žádný skutečně nezávislý demokratický orgán nemá, žádnou radu ani žádné zastupitelstvo. Vážené kolegyně a kolegové, paragrafu 24 se týká hned několik pozměňovacích návrhů, které se pokusím krátce okomentovat. Musím ale upozornit, že tento návrh již neobsahuje pravidlo "co fakulta vydělá, patří fakultě", a naopak obsahuje mimořádnou absurditu v podobě určování směru tvůrčí činnosti fakulty nikoli samotnou fakultou, ale rektorem.
Jsem ráda za některé pozměňovací návrhy, které jste dali. Jsem ráda i za veškeré debaty, které jsme spolu vedli i mimo plénum Poslanecké sněmovny a musím říci i na té mé skupině, a jsem ráda, že tam poslanci chodili a zúčastňovali se, ač ano, jako exekutiva jsem odpovědná pouze Poslanecké sněmovně. Ať už si o tom kdokoli zde v Poslanecké sněmovně myslí, co chce, já jsem ráda, že jsem tu skupinu poslanců a senátorů zřídila v lednu loňského roku.